Návrh byl přijat. Dále pan předseda Jiří Mihola chce zařadit dnes po bodu 233 body číslo 46, 47 a 48, o šlechtění, o hnojivech a o reprodukčním materiálu. Jsou to všechno body pana ministra zemědělství. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? I tento návrh byl přijat. I tento návrh byl přijat.
Organizační výbor doporučuje Takže se nám návrh o jeden zmenšuje.
Protože takhle máme podle mě správně postupovat. I u toho nejvyššího paušálu. Představme si, že bychom pro právnické osoby zavedli paušály. Jak by to zvedlo daně z příjmů právnických osob? Dramaticky! Já myslím, že bychom měli přestat dělat rozdíl a vykopávat nějaký zákop a vést válku mezi zaměstnanci a živnostníky. Taky z podkladů, které mám k dispozici, většina zaměstnanců je u živnostníků drobných a malých firem - v sumě. Podle mě tato čísla jasně dokazují, že náš návrh na vrácení slevy je opodstatněný, že v tom celkovém kontextu daňových slev a odpočitatelných položek nijak zásadně nevybočuje z těch obvyklých. Takže podle našeho názoru není žádný důvod, abychom snižovali paušály, není žádný důvod k tomu, abychom nevrátili slevu na manželku a děti těm, kteří mají více než 50 % příjmů, když uplatňují paušály. U těch všech ostatních je třeba vést politickou debatu, jestli je to účelné. Objektivně jsem naprostou většinu údajů dostal.
Já vám také děkuji.
Je tady vedení firmy, která chce postavit v naší zemi nový závod na výrobu leteckých motorů a zaměstnat 880 lidí. Nicméně jsem to vydržel. Nechápu to. Vy jste vzali tu slevu živnostníkům a teď tady polemizujete, jak ji vrátit. Vy jste ji vzali a vy navrhujete ji vrátit. Dokonce mluvila o šikaně. Finanční správa má dneska úplně jiné starosti. Nemáme lidi - chybí nám 900 lidí. A Finanční správa vybírá daně, protože jsme zavedli věci, které tady nikdo nikdy nezavedl. A jestli je tam potřeba nějaký údaj od MPSV, tak samozřejmě napíšeme MPSV, já s tím problém nemám. Takže já nevím, o čem to je, ta debata. Ještě jedno slovo k tomu včerejšímu vašemu lobbingu k těm svobodným celním pásmům, co deklarujete jako export. Vy jste říkal, že to nemá dopad na český rozpočet. To je pravda. Tak to jenom k té včerejší debatě. My určitě rádi odpovíme písemně panu poslanci.
Já se nebudu vracet k bodu, který byl včera. Nešel. Co je na tom šikanózního? Podívejte se na tu tabulku. A to není žádná šikana. To se opravdu důrazně ohrazuji! Byl to odborný dotaz. No to už jste mohli před třemi měsíci a nemusel jste tu dneska být! Kdyby ti vaši lidi...
Tak já rozumím tomu, že zpráva BIS má svou veřejnou část, svou neveřejnou část. Odpověď je nula. Tato pietní událost se tady odehrála. Tohle bylo asi jádro mé interpelace. Ale nechat napadat naše vlastní občany nějakými čínskými organizovanými bojůvkami a tvářit se, že o tom nic nevím, a zavírat oči před jasnými dokumenty, které v té věci přenášely různé televizní stanice, tak to se mi zdá nehodné předsedy vlády. Jsem si vědoma toho, že čas nám asi nedává prostor teď, abychom ještě důkladněji všechny tyto otázky tady probrali. Bude záležet teď na tom, jestli pan předseda vlády bude ochoten se o této věci bavit dál, nebo jestli ve svém vystoupení bude tak stručný, jako byl v odpovědi, kterou mi poslal.
Ptám se, jestli se někdo další hlásí do rozpravy. Nicméně na rozpravu zbývá zhruba minuta a půl.
Dobře, děkuji. Kdo je proti? Děkuji a končím projednávání této interpelace. Dnes od 9.55 a 13 hodin z důvodů pracovních se omlouvá paní poslankyně Zelienková. Dále od 14.30 do 18 hodin z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec Berkovec. Předseda Bohuslav Sobotka odpověděl na interpelaci poslance Marka Ženíška ve věci rostoucího vlivu Číny na Českou republiku. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti předsedy vlády Bohuslava Sobotky. Otevírám rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí.
Chci jenom poukázat na fakt, že člen vlády je přítomen, ale není přítomen interpelující poslanec. Tady velmi často v Poslanecké sněmovně se vede diskuse o tom, že ministři nechodí na interpelace.
Jedinou informací, kterou jsme se dověděli, je, že když vyžadujete data, která by měla Ministerstvo financí mít bez velkých problémů, protože podle nich se má rozhodovat, tak je to šikana. Když úředníci mají pracovat, tak jestli to.
Děkuji. V tomto případě já jsem se samozřejmě dostavil na interpelace. Čekám tady celou dobu, až ta interpelace přijde na řadu. A jenom konstatuji, že pan poslanec tady není. To je jenom konstatování. Až příště tady povedeme debaty o tom, kdo chodí a kdo nechodí na interpelace, tak je myslím dobré si uvědomit, že občas nepřijdou ani ti poslanci, kteří interpelace na člena vlády položili.
Děkuji, pane premiére.
Leccos se může stát. V neprospěch vaší vlády. Tak se podívejte, jak funguje vaše vláda. A vy jste ještě i více placeni, než jsou poslanci placeni. Takže prosím, nemyslím si, že vaše vystoupení bylo adekvátní a vhodné.
Otevírám rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí.
Vážené dámy a vážení pánové, já jsem se ve své písemné interpelaci, kterou jsem adresovala předsedovi vlády, zabývala tím, co se odehrávalo v České republice během návštěvy čínského prezidenta, tedy koncem března letošního roku.
Dobré odpoledne, dopoledne, dámy a pánové. Nic proti tomu návrhu, který tady zazněl, nemám. Náš jednací řád nabízí legitimní řešení pro tuto Sněmovnu, a to je hlasování o jednotlivých jménech.
Děkuji paní poslankyni Černochové. Pan předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik.
Děkuji. Přesto jsme se na klubu dohodli, že pokud návrh bude hlasován celkově, podpoříme jej.
Klub TOP 09 zastává stejný názor, jaký tady přednesla paní kolegyně Černochová. To hlasování jsem prohrál. A skutečně jestli si některé lidi, kteří sloužili předlistopadovému režimu nebo byli jeho nedílnou součástí a profitovali z toho, chcete odhlasovat, tak bych moc poprosil, aby si to Sněmovna odhlasovala odděleně, abychom my mohli dát podporu lidem, kteří si to zaslouží.
Děkuji. Pan předseda poslaneckého klubu ČSSD Roman Sklenák.
Děkuji za slovo. Já bych si dovolil požádat před hlasováním právě o tom, jestli budeme rozhodovat en bloc, nebo po jménech, o desetiminutovou pauzu na poradu klubu.
Může tak být učiněno až po podrobné rozpravě, pane předsedo? Děkuji. Ptám se, kdo další se hlásí do všeobecné rozpravy. Jestliže tomu tak není, končím všeobecnou rozpravu. Ptám se na závěrečné slovo. Není tomu tak a přistoupíme k rozpravě podrobné. Tak.
Jinak bych musel načítat, teď nevím kolik, u každého kandidáta konkrétní usnesení.
Děkuji panu předsedovi.
A ten dotaz považuju za relevantní. To je postup, který navrhuji.
Tak ještě s faktickou poznámkou paní poslankyně Jana Černochová.
Děkuji, pane místopředsedo. Řada z nás pracuje i v komunální politice na radnicích městských částí. A nevím, jak je to u vás, vážení kolegové, ale na Praze 2 pokud někdo navrhne usnesení, které nemění obsah, tak jako jsem ho navrhla já, ale navrhuje tu formu, tak aby skutečně mohl každý zastupitel v případě Prahy 2, možná i jiných Prah, vyjádřit svůj názor bez toho, aniž by měl nějaký pocit pachuti, že podporuje něco, co podporovat nechce, tak mu bylo vyhověno. A já vás tedy velmi zdvořile prosím, aby i k dobrému bontonu této Poslanecké sněmovny patřilo něco podobného. Nemyslím si, že by to bylo až tak velké zdržení. Ale ten můj požadavek, i po tom, co tady zaznělo od Františka Laudáta, tak je skutečně legitimní, a já vás o to prosím. Bývá to ve slušné společnosti standardem.
Děkuji paní poslankyni Černochové.
Pane předsedající, členové vlády, paní a pánové, já ten apel na slušnou společnost od kolegyně Černochové vnímám trochu jinak, než tady byl řečen. A já se ptám, jestli se cítí být přehlasováni tak silným způsobem v tom podvýboru a ve výboru organizačním, že si to vynucují? V tomto ohledu tedy je samozřejmě možné rozhodnout obojím způsobem. Ale zpochybňuji to, jestli jde o meritorní rozhodnutí Poslanecké sněmovny, které vede k tomu, že se založí nová práva a povinnosti. Jde o návrh, který postupujeme tomu, kdo je oprávněn z toho návrhu někoho vybrat. A protože Poslanecká sněmovna je složena podle toho, jakým způsobem byli zvoleni poslanci do této Poslanecké sněmovny, tak ty návrhy jsou za všechny politické kluby. Jestli chcete po té selekci, která proběhla na podvýboru a nakonec i výboru organizačním, provést ještě selekci plénem, to je totiž podstata toho návrhu, kterou tady děláme. To je podstata toho návrhu. Nikoliv slušné mravy a tak dále. To je jedna věc. Ale v každém případě z toho našeho návrhu prezident republiky nemusí akceptovat vůbec nikoho, stejně jako nemusí akceptovat vůbec nikoho navrženého vládou nebo Senátem a může použít pouze návrhy z občanských sdružení a spolků. To je realita. Protože nám se jedná o návrh. To je celá věc, o které tady hovořím. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Tak mezi odbornou veřejností se tyto změny diskutují už docela dlouho. Myslím si, že tady nemůžeme říkat o tom, že by nebyli připraveni.
Děkuji panu ministrovi.
Rád slyším slova ministra zemědělství. Myslím, že bude potřeba, aby to podpořil zejména zemědělský výbor a chtěl po ministrovi životního prostředí, aby uvedl některé věci na správnou míru, a tu přílišnou tvrdost, kterou po nás Evropa nevyžaduje, odstranil.
Pokud nikdo, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Paní zpravodajka také ne. Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Není tomu tak. Můžeme rozhodnout hlasováním číslo 305 o přikázání zemědělskému výboru jako garančnímu. Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 305, z přítomných 129 pro 113, proti nikdo, návrh byl přijat. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výborům. Má někdo návrh na jiný výbor, kterému to bylo přikázáno? Kdo je proti? Děkuji vám. Děkuji vám. Z pověření vlády požádám pana ministra zemědělství Mariana Jurečku, aby návrh uvedl.
V souvislosti s restitucemi církevního majetku je dílčím způsobem upraven také lesní zákon, zejména v části, která se týká možnosti zkrácení doby platnosti lesního hospodářského plánu. Dále podmínky poskytování vzorku genetických zdrojů vlastních dřevin za účelem naplňování Národní banky osiva a explantátů lesních dřevin. Dále pravidla poskytování finančních prostředků na ochranu a reprodukci genofondu lesních dřevin. Dále možnost vlastníka lesa podat žádost o zkrácení doby platnosti lesního hospodářského plánu. Zejména s ohledem na hospodářský rok a úpravu jednotlivých povinností bych chtěl tímto současně požádat o možnost zkráceného projednání ve výborech na 30 dnů.
Vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, dovolte mi, abych vám popřál dobré zažití a započal odpolední interpelace - ústní interpelace na členy vlády. Nejprve v současné době na pana premiéra.
Děkuji za slovo. Pro poslance, kteří jsou přítomni - je to něco, jako kdyby nefungoval informační systém sociální správy nebo registrů vozidel. Zarážející je, že o tom nebyl nikdo předem informován. Vaše vláda, pane premiére, se deklaruje jako vláda bojující proti korupci a kroky některých vašich členů jdou vlastně proti těmto deklaracím, protože s nefunkčním systémem je ohrožen i transparentní způsob rozdělování financí výzkumu a vývoje. A jelikož se nejedná o první takové pochybení ve věci související s transparentním rozdělováním peněz na vědu, sílí ve vědecké komunitě názor, že se jedná o účelové kroky k likvidaci tohoto systému. Pane premiére, toto pochybení je již tak zásadní, že vás žádám, abyste zvážil řešení této závažné krize i v rovině personální. Teď už to, myslím, přerostlo jeho úřad. A je to otázka vztahu celé vlády k české vědě.
Děkuji panu poslanci.
Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, chtělo by se mi říci ach, ty informační systémy. Tento informační systém veřejné správy zajišťuje shromažďování, zpracování, poskytování a využívání údajů o výzkumu, vývoji a inovacích, které jsou podporovány z veřejných prostředků. Jednací řízení bez uveřejnění na zadání veřejné zakázky, jejím předmětem je i zajištění služeb provozu informačního systému výzkumu a vývoje, však nadále probíhá, přičemž aktuálně jsou cenové podmínky indikativní nabídky konsorcia podrobovány stanovisku a zkoumání expertů. Skutečnost, že jednací řízení bez uveřejnění stále probíhá, je také důvodem, proč není možné dočasně zveřejnit všechny podrobnosti zmíněného jednacího řízení bez uveřejnění. Paralelně zajišťuje příslušný úsek Úřadu vlády nutné kroky k plnění zákonných povinností a komunikuje o tom s klíčovými partnery v akademickém světě a také s uživateli systému. Já v žádném případě nechci podceňovat informace, které zde zazněly v této interpelaci. Nicméně konstatuji, že není úplně jednoduchá věc dosáhnout zajištění provozu informačních systémů v rámci právního prostředí, ve kterém se pohybujeme, v situaci, kdy v minulosti často nebyly uzavřeny úplně výhodné smlouvy pro stát, a v situaci, kdy stát je pod tlakem dodavatele, který má unikátní práva, unikátní informace a využívá této situace, kdy končí smlouva, k tomu, aby zvyšoval cenu a snažil se dosáhnout vyššího plnění ze strany státu. I tady je důležité hájit zájem státu a nepřistupovat automaticky na takovéto praktiky.
Pane poslanče, vaše doplňující otázka - ach, ty informační systémy.
Pane předsedo vlády, vy jste nám přečetl krásný elaborát, který vám připravila Bělobrádkova administrativa, ale mám pocit, že jste neodpověděl dostatečně na moji otázku. Já jsem se ptal, jak to hodláte řešit. Jak to hodláte řešit v personální rovině, protože to není první pochybení, které se stalo ve vztahu k nějakým výběrovým řízením, která mají vztah k transparentnímu rozdělování financí na výzkum a vývoj.
Zastupovaly tak vlastně stát, který jim na jejich výkon nijak hmatatelně nepřispíval. Obzvlášť v případech menších obcí a měst, na jejichž území se nacházejí sociální ústavy, to by znamenalo nemalé výdaje, a znamená. Nebylo by rozumné a férové poskytnout těmto samosprávám v rámci nového zákona určitou kompenzaci?
Problém spočívá i v absenci gesce nad veřejným opatrovnictvím.
Já vám děkuji. Táži se paní poslankyně, zda položí doplňující otázku. Je tomu tak. Já vám také děkuji. Pan ministr se chystá odpovědět. Prosím.
Já myslím, že paní kolegyně Kovářová ví, že pokud se komunikuje normálně, tak já funguji také normálně. A pokud samozřejmě interpelace jsou útoky a urážky a ponižování, tak samozřejmě nemám chuť na takové interpelace odpovídat.
Nyní tedy vystoupí se svou interpelací paní poslankyně Dana Váhalová. Já vám děkuji, pan ministr vám jistě rád odpoví.
Takže budeme se ho účastnit, zatím připravujeme překlad. My tam máme skutečně - řeknu vám tolik, víte to, mluvíme spolu o mnoha mezinárodních instrumentech, že se tam snažíme postupně řešit ten deficit, který tu za minulých vlád nastal, takže upřímně, tady neočekávám, že by se letos něco stalo. Je to spíš něco, co bude až dál, protože teď chceme prioritně vyřešit ty věci, kdy už jsme opravdu ve zpoždění a už to všichni mají a my ne.
Nyní požádám o interpelaci paní poslankyni Pavlu Golasowskou.
Víme, že naše populace stárne a čím dál víc lidí využívá služeb zařízení pro seniory a také služeb hospiců, které poskytují svým klientům zdravotní a úlevnou péči. Kromě finančního ocenění potřebují tito lidé také podporu ve formě supervize, která může být prevencí jejich vyhoření, které je často příčinou jednak zvýšené fluktuace, ale také často nedostatku zaměstnanců v těchto zařízeních. Jako jedno z opatření proti těmto nežádoucím jevům vidím podporu Ministerstva zdravotnictví ve formě finančních dotací na supervize pro pracovníky těchto služeb.